Zaznělo to na CNN Prima. Co má dělat matka, která vozí své postižené dítě každý den 30 kilometrů do školy a odpoledne ho zase musí přivést zpět? Má ho přestat do školy vozit? Jak dlouho ještě budete o navýšení příspěvku na mobilitu přemýšlet? Není nutné vymýšlet složité nové procesy jako u pětitisícového příspěvku pro děti.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážená paní ministryně, služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky při vytváření podmínek při výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu. Já bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem je to naplňováno na Ministerstvu obrany. Proces výběru nového náčelníka Vojenské policie je skandální, protizákonný a diskriminační. Je to flagrantní porušení kariérního řádu v rezortu Ministerstva obrany a nevyhlášení výběrového řízení je možno považovat za omezení práv potenciálních uchazečů nejen z řad příslušníků Vojenské policie, ale i z řad příslušníků Armády České republiky. Výsledkem je předložení nevhodného kandidáta. Já na to odpovím: vůbec žádné. On totiž není ještě vůbec vojenský policista a musí absolvovat základní kurz. Vojenská policie je podpůrnou službou pro bojové jednotky. Nikdy nikoho neřídil, nikdy nikomu nevelel. Nevelel družstvu, četě, dokonce nebyl ani náčelník oddělení. Vždy vykonával pouze funkci vedoucího staršího důstojníka-specialisty. Byl povýšen do hodnosti plukovníka teprve v dubnu, a to na místě vedoucího staršího důstojníka. Čím si vysloužil to, že je takto výjimečný a přeskočil všechny odpovídající funkcionáře?
Děkuji. Je mi líto, že pan kolega Růžička poměrně dlouho sloužil této zemi v Armádě České republiky a neví, že na tyto pozice se skutečně výběrové řízení nevypisuje. Já vám, pane kolego, odpovím sama. nevypisoval. A byl podplukovníkem a sloužil u Vojenské policie pouze a jenom osm let na rozdíl od pana plukovníka Foltýna, který slouží v Armádě České republiky více než let dvacet. Například zástupce náčelníka Vojenské policie nesplňuje jazyk. Náčelník štábu hlavního velitelství nesplňuje jazyk ani kurz Generálního štábu. Velitel Vojenské policie v Táboře nesplňuje jazyk ani kurz Generálního štábu. Velitel ochranné služby nesplňuje jazyk. Tohle je výsledek osmi let práce ministrů obrany za ANO, že většina příslušníků Vojenské policie nemá kariérní kurzy, druhá polovina - ta, co kariérní kurzy má - zase pro změnu nemá jazyk!
Děkuji, pane premiére, a paní poslankyně chce položit doplňující dotaz.
Samozřejmě, že chci. Pane premiére, klesl jste někam, kde jsem si myslela, že vy nikdy v životě nebudete. Mě nikdo neodvedl na policii, nikdo mě nevyšetřoval, nikdo mě neobvinil. A všechny mediální kauzy pořád jsou jenom mediální kauzy. Takže v tuhle chvíli bych byla ráda, abychom se této roviny drželi. Pro mě je závěr z vašeho vystoupení - je vám to jedno, takže STAN si může dělat, co chce, vy prostě udržíte pětikoalici, protože teď jste u vlády a chcete být navždy u vlády, a máte pravdu, voliči to vědí a vidí to a vnímají to.
Je opět zájem o reakci.
Můžeme spolu diskutovat, ale nemůžeme tady lhát a překrucovat navzájem to, co kdo řekl. Já jsem vůbec neřekl, že mně je to jedno. Naopak jsem řekl, že z toho byly vyvozeny závěry, jaké jste vy z toho nevyvodili. Já jsem řekl, když jste vy volala po politické odpovědnosti, že vy jste ji nevyvodila. To je také zpráva z médií. Voláte po politické odpovědnosti na základě zpráv z médií. Připomenul jsem vám kauzy hnutí ANO. Já jsem to tady nikdy neudělal. A tady řeknete: Mám zprávy z médií, ale ti by všichni měli odstoupit. No tak měřte všem stejně. Víte, co je spravedlnost? Spravedlnost mimo jiné je, že se měří všem stejným metrem.
Připraví se pan předseda Andrej Babiš.
Děkuji moc, paní předsedající. Vážený pane premiére, několik měsíců slibuje tato vláda balíček pomoci pro zdravotně handicapované. Je to skupina, která je dlouhodobě touto vládou v rámci zdražování opomíjena. Ten týden uběhl včera a žádný balíček nemáme, nic na tiskovce nebylo, a hlavně na vládě pro zdravotně handicapované prostě jedna velká nula. Ti už ho třeba mají. Ale po zdravotně postižených a jejich rodinných příslušnících to prostě chtít nemůžete. Nemůžete po nich chtít, aby si našli druhé místo ve druhé chráněné dílně nebo aby maminka zdravotně postiženého dítěte šla do druhého zaměstnání a dítě do nějakého dalšího odpoledního stacionáře. To prostě nejde. Nerozumím, že tato vláda jen slibuje a slibuje, prohlubuje zoufalství lidí svou nepomocí, o které jenom mluví, vzbuzuje v lidech plané naděje, jako například u této skupiny lidí neustálými proklamacemi a prázdnými řečmi. I dnes vládní koalice mohla přijmout návrh novely zákona o zvýšení příspěvku na mobilitu.
Týká se to například příspěvku na mobilitu nebo na zdravotní pomůcky. My jsme se v programovém prohlášení naší vlády zavázali k tomu, že zajistíme valorizaci finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči, teď cituji: "Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů". A to také uděláme. Zdravotně postižení lidé ale stejně jako všichni ostatní už nyní mohou využít některých nástrojů Deštníku proti drahotě, který vláda navzdory tomu, co vy říkáte, připravila pro pomoc občanům v době inflace, vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin. To je opatření, které schválila už i Sněmovna. Mohou využít příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24 000 korun. Pracujeme s daty, pracujeme s poznatky z praxe, a právě proto chceme prosadit balíček opatření, který je konkrétní a který cílí specificky na osoby se zdravotním znevýhodněním.
Zeptejte se pana bývalého ministra obrany Metnara, s čím chodí Vojenská policie, s jakou technikou chodili jeho ochránci. Tohle je všechno důsledek zanedbané práce u tohoto sboru ze strany ministrů obrany ANO, kteří tady byli na rezortu Ministerstva obrany posledních osm let.
Je to vaše rozhodnutí, vybrala jste si nevojenského policistu, který se všechno bude muset učit. A samozřejmě, všechno ostatní půjde za vámi.
Děkuji a prosím o reakci.
Tedy bude vojenským policistou, samozřejmě. Prostě Vojenské policie i Armáda České republiky k sobě mají velice blízko. Dokonce tady můžu i zmínit to, a já jsem strašně ráda, že tam pana generálporučíka Berouna mám, ale víte, jak se dostal pan dneska generálporučík Beroun do Vojenského zpravodajství za pana ministra Stropnického? Přišel tam z privátu. On nebyl ani voják a policistou byl kdysi dávno v nějaké minulosti. Přesto jsme tento postup nekritizovali, pan generál Beroun vždycky měl naši podporu, dělá svoji práci skvěle.
Dalším, kdo má zájem interpelovat, je paní poslankyně Andrea Babišová, a to na nepřítomného pana ministra Jurečku. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra jdeme na další interpelaci a interpelujícím je pan poslanec Richard Brabec, který bude interpelovat paní ministryni Hubáčkovou. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla na tu interpelaci. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně, zda garantujete, že Ministerstvo životního prostředí dá obcím opravdu dostatečný prostor, aby to nebylo opět uspěcháno?
Děkuji, pane premiére. A opět je samozřejmě zájem a možnost vystoupit s doplňující otázkou.
To, že jste udělali a zaklekli jste na pumpaře, já si myslím, že tam ten problém není. A chápu to, že ty rafinerie řešit je těžké a je to složité, protože ani jedna rafinerie není naše. Takže rozumím tomu, že snižování cen je pro vás docela drakonické, protože by vám to sebralo peníze z vaší kasy. Já to jenom dořeknu, tu větu - já se omlouvám - jak by se to projevilo z hlediska prodeje.
Poprosím o dodržování času. A zareaguje pan premiér.
Takže tohle určitě není cesta a my touto cestou nechceme jít. A myslím si, že tohle je cesta, kterou prostě my jít máme, rozumíte? A myslím, že i tito majitelé rafinerií si uvědomují, jak je to pro Českou republiku důležité, a vláda vyvíjí takový tlak, aby skutečně to postavení na trhu nikým nebylo zneužíváno.
A nyní prosím, pan poslanec se může ujmout slova.
Moje téma bude z rezortu dopravy, asi z toho titulu nebo názvu interpelace víte, tušíte jeho obsah. A korektně taky říkám, že víme, můžete to odpovědět nebo navázat, že to bude ještě předmětem dalších jednání, není to definitivní závěr. "Musíme počítat s tím, že to způsobí do budoucna pořádný průvan v peněženkách občanů, a budu také doufat, že členské státy v následných jednáních najdou kompromisní řešení, které zmírní dopady na firmy a i zlepší výhledy lidí na koupi nových vozů," cituji europoslankyni Martinu Dlabajovou. A druhá - rychle - otázka , jestli už jste o tom jednali s AutoSAPem, se Sdružením automobilového průmyslu.
Velmi poprosím o dodržování času, je třeba měřit všem opravdu spravedlivě stejně.
Vy jste sám zmínil, že někteří europoslanci čeští hlasovali pro, většina hlasovala proti, a to včetně vašich, našich a koaličních europoslanců. Co budeme dělat? Paní ministryně Hubáčková tam pojede s takovým mandátem, aby podpořila řešení, které bude výhodné pro české občany.
Děkuji za slovo. Pane ministře, vaše odpověď mě absolutně neuspokojila, protože výpis z rejstříku trestů neřeší vůbec nic, protože v okamžiku, kdy jsou tresty zahlazeny tomu původně odsouzenému, tak se nezjistí, jestli je to člověk, který má nějakou trestní minulost, kterou páchal v souvislosti s dětmi. Takže já si myslím, že je potřeba k té problematice přistoupit úplně jinak. Padlo tam na posledním jednání několik návrhů, kterými by se to dalo vyřešit, a mohlo by to být například osvědčení, které by vlastně nebylo ani výpisem z rejstříku ani ničím podobným, jenom by došlo k tomu, že bude vydáno osvědčení, že daný člověk je schopen pracovat s dětmi a nemá žádnou trestní minulost. Vy jste slibovali změnu, tak se pořád přestaňte vymlouvat na nás.
Děkuji. Pan ministr ještě chce reagovat.
Rád přijímám vaši výzvu, velmi rád přijdu na ten podvýbor a budeme hledat společné řešení. A jsem strašně rád, že jste mně tu interpelaci podala a že jsme se shodli na tom, že výpis z rejstříku trestů zakladatele není řešení tohoto problému.
Další z poslanců, který má zájem interpelovat pana vicepremiéra Rakušana, je paní Lenka Dražilová. Máte slovo, paní poslankyně.
Ten návrh vznikal přímo v koordinaci s kraji a v kooperaci s kraji. Ale tady bych chtěl říci, že ta kompetence se v té chvíli přenáší na kraje. K té dočasné ochraně jako takové, to není rozhodnutí České republiky. Pokud by válka pokračovala, tak by se hledaly možné způsoby a cesty toho, v jakém právním titulu by ti lidé nadále pobývali na území České republiky, zda by se - nebo vůbec Evropské unie - zda by se zastavila dočasná ochrana a přešli bychom potom do režimu běžných azylových žádostí, anebo nezastavila. A tomu určitě bude v důsledku odpovídat i ten systém ubytování jako takový. V této chvíli ale ty staré smlouvy budou platit. Jenom tedy záleží na krajích, jestli je bude v případě potřeby prodlužovat dále, nebo nebude prodlužovat. Já doufám, že jsme se věcně setkali v té odpovědi.
Není, tak můžeme přikročit k další interpelaci a to je pan poslanec Nacher, který má zájem interpelovat pana ministra Gazdíka. Pan poslanec tady není, takže interpelace propadá. A další v pořadí je paní poslankyně Mádlová, která bude interpelovat pana ministra Gazdíka.
Dobrý den. Z dostupných dat a informací od představitelů obcí, pedagogických pracovníků, rodičů a i ze samospráv je známo, že kapacity mateřských škol jsou a budou v některých krajích nedostačující. Je pravdou, že je to primárně problematika samospráv, ale nicméně válečná krize prostě je věcí státu a bez pomoci státu se samosprávy neobejdou. Chtěla bych vás požádat o nějakou realistickou a případně i pesimistickou variantu.
A ty příčiny jsou prostě jasné, inflace, zdražování, s tím si neporadí. Já k tomu dodávám, že už předtím to financování nebylo úplně optimální. Ono možná nejde jenom o ty částky, ale i o ten způsob, jakým tam ty finance jdou. Předpokládám, že do konce června budeme mít ten návrh na stole.
A než přikročíme k další interpelaci, tak opět načtu došlé omluvy. A prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova s vaší interpelací.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, já mám jednoduchý dotaz, a to konkrétně rozpočtového určení daní. Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tak tam je napsáno, že vláda změní a navýší rozpočtové určení daní. Já jsem tady pana premiéra už na to jednou interpeloval.
Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane poslanče, my jsme se už tady o RUDu bavili a některé věci, které jsem říkal minule, mohu jenom připomenout, ale to teď nebudu dělat. Mluvíme o tom, že udržíme stávající financování obcí a změníme rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů České republiky a s tím bude souviset potom navýšení celkové alokace. To stojí v našem programovém prohlášení. To znamená, úplně jednoduše, udržíme stávající financování obcí a změníme rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů a navýšení celkové alokace. My plně respektujeme samozřejmě úkoly z programového prohlášení vlády, to znamená, že je potřeba připravit úpravu nebo změnu zákona o RUDu, která se týká daní. My potřebujeme, a na tom jsme s Asociací krajů domluveni, rámcovou dohodu na úrovni Asociace krajů o kritériích, na jejichž základě by se RUD přerozděloval. Takže tam jsme připraveni na to navýšení. Ale nemůžeme přistoupit k navýšení bez toho, že se kraje na těchto kritériích domluví. To je v pořádku. Kdybychom to měli dělat my, tak samozřejmě si dovedeme představit pár jednoduchých objektivních kritérií - počet obyvatel, rozloha území a tak dál, ale vím z jednání s Asociací krajů, že to prostě nestačí a že s tím by nebyli spokojeni.
Velmi děkuji za odpověď i za dodržení času a je zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.
Počítá se i s možným pořízením akumulace. Podle mých informací na podporu OZE ve veřejném sektoru a v sektoru domácností bude alokováno také minimálně 5 miliard českých korun. Aktuálně finalizujeme prováděcí legislativu k tomuto zákonu a zároveň komunikujeme s Evropskou komisí za účelem notifikace těchto schémat podpory. A již nyní se nám podařilo identifikovat některé bariéry, které se budeme snažit postupně odstraňovat. Úprava povolovacích procesů pro OZE se řeší aktuálně v několika předpisech, které jsou v legislativním procesu nebo které budou do legislativního procesu vloženy v nejbližším období. Podobné podpory vypsány jsou a budou a já jsem zmínil, že ta částka, která je alokovaná, bude minimálně také ve výši 5 miliard českých korun.
Děkuji.
Pane ministře, rád bych s vámi hovořil o stavebním zákonu. Nebudu v těch dvou minutách rekapitulovat současný stav. Vy jste prosadili tady ve Sněmovně tu odkládací novelu. Mám informaci, snad i z dneška, že v Senátu, ale dalo se to předpokládat, byla vypořádána pozitivně. Zkusím vysvětlit, proč mě to zajímá, proč se na to ptám, a budu to ilustrovat na jednom příkladu. To je příklad dopravních investorů, jako je Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic, tedy se bavím o těch takzvaných vyhrazených stavbách liniových. Takže kdy bude věcná novela, kdy bude hotová?
Děkuji.
Ano, je zájem, děkuji. A korektně se domluvme, já vám tyhle věci připravím písemnou interpelací tak, abyste je mohli s aparátem zpracovat. O co budou ty procesy jednodušší? A pokud ano, tak prosím o jeho dodání.
Pan Burian mi říkal, že spolu o tom jednáte, že snad peníze jsou, ale že nic konkrétně neví, takže já se vás na to ptám. A v souvislosti s tím se ptám i na přípravu zákona o veřejných kulturních institucích. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milá paní kolegyně, já děkuji za vaši interpelaci. Pokrývá vlastně všechny žánry, které k divadlu tradičně spadají. Provozuje několik velkých scén a je to prostě organizace, která v tom řekněme ekosystému české kultury vždycky přitahuje pozornost. I já jsem obdržel několik podnětů, některých anonymních, některých konkrétních, které byly konkrétním oslovením, a tady na ně budu určitě reagovat. To, na co jste se ptala v úvodu ohledně soběstačnosti, je velké, důležité téma. Národní divadlo na to, že je příspěvková organizace, která poskytuje veřejnou kulturní službu, mělo před covidem vždycky úroveň soběstačnosti poměrně vysokou, přičemž to "poměrně vysokou" mám na mysli v porovnání s obdobnými institucemi nebo v porovnání s institucemi, které mají obdobný provoz. Po covidové pandemii se zatím ta čísla nevracejí zpátky. Má to úplně prostý důvod, protože velmi významnou část diváků v Národním divadle v segmentu opery tvořili zahraniční pražští návštěvníci, kteří jsou zvyklí na vynikající úroveň české opery, a vlastně návštěva Státní opery pro nějaký segment turistů byla vždycky velmi významnou událostí jejich programu tady v Praze. To se zatím nedaří a tomu také odpovídají snížené příjmy, které Národní divadlo má. Jinak obecně kulturní instituce v současné době trpí tím, že se diváci vracejí pomalu. Asi nejste jediná v tomto sále, kdo v poslední době na Nové scéně byl, ty podmínky jsou nevyhovující. Je ta rekonstrukce poměrně pokročilá v té přípravě, myslím, že jsme před vydáním stavebního povolení. Ale každopádně stále s rekonstrukcí Nové scény počítáme. Národní divadlo Novou scénu potřebuje.
Děkuji.
Určitě zájem mám. Zase jste mě nezklamal, pane ministře. Já ta procenta vím. A jak mi řekl, opět skončí v červených číslech, což považuji za velký problém, protože tady máme platný zákon. Jsem zvědavá, jak si s tím poradíte. A pokud ne, tak kdy se zahájí, protože příští rok počítáte s dalšími škrty v oblasti kultury. A další dotaz, na který jste mi neodpověděl. V jaké fázi je zákon o veřejných kulturních institucích?
Tak máte slovo, pane ministře.
I kdyby test toho, jakým způsobem jsou teď nastavené naše investiční možnosti, byl u